Postoj firmy Deza ke kyanidové otravě Bečvy však svědčí spíše o tom, že příliš čisté svědomí nemá. To je samozřejmě lež." Mě by tedy zajímalo, jestli vyvodíte politickou odpovědnost vy sám v případě, že viník nebude nalezen a ta kauza skončí do vytracena, jakkoliv dlouho to ještě může trvat. Zajímalo by mě, jestli jste připraven na to vyvodit z toho politickou odpovědnost.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, 54 dní od doby, co se Bečva stala mrtvou řekou, se tady konečně scházíme, abychom tento bod projednali. Je to smutné a děsivé najednou, protože to znamená jedno: 40 tun mrtvých ryb, nenávratně poškozený říční ekosystém a otrávená voda. Nad tím vším se pořád snáší otazník. Nevíme, kdo to způsobil. Lidé, kteří by se měli nejvíc zasazovat o to, aby bylo vyšetřování vedeno transparentně a otevřeně, tedy ministr životního prostředí a premiér, zvolili strategii mlčení. Chci zdůraznit, že ta má časová osa logicky vychází z veřejně dostupných zdrojů, tudíž na rozdíl od pana ministra nemůžu vycházet z informací ministerstva. V brzkých ranních hodinách chemička Deza odebírá vzorky vody z Bečvy. To se ten den opakuje ještě dvakrát. Je to nezvyklé, protože vzorky odebírají pravidelně vždy v pondělí. V prvním ranním měření ještě sledují kyanidy, které musí povinně hlásit. V dalších dvou měřeních už ale kyanidy chybí. Máme to štěstí, že tu jednoho excelentního odborníka, který kdysi dokonce chemičku vedl jako ředitel, máme. Pane ministře, osvětlíte nám tuto záhadu s měřením kyanidů? V neděli dopoledne už si rybáři všimnou, že se děje něco divného. Brzo je jasno. Později popisují, že řeka byla cítit chlorem, ruce je pálily a měli vyschlou pokožku. To podle jednoho z odborníků, který se případem zabývá, svědčí o tom, že někdo si byl úniku dobře vědom a snažil se ho zmírnit osvědčenou metodou oxidace chlorem. Pracovníci Dezy nahřívali naftalen horkou parou, aby se odpařil, jenomže naftalen začal být cítit a zápach nahlásili lidé valmezské policii. Přesto Deza zatloukala více než týden a únik přiznala až po 11 dnech. Mají k dispozici výsledky pitvy ryb a udělali si vlastní rešerši. Ten samý den přichází také plamenné vyjádření z Dezy. My jsme to nebyli. Připomínám, že v této době se oficiálně ještě neví, co řeku otrávilo. Poslední tři dny navíc silně prší, takže je jasné, že pokud vzorky nebyly odebrány právě v průběhu těchto tří dnů, jen těžko už teď budou nasbírány. Richard Brabec tvrdí, že kyanid se podařilo odhalit až právě tento den. Pane ministře, snažil jste se získat čas, aby nemohly být odebrány vzorky podle správné metodiky? Od toho dne se začínají objevovat argumenty typu: Nemůžeme nic říct, řeší to policie. Na případ je uvaleno informační embargo. Není ale jasné kým. Státní zástupce Petr Bareš odmítá, že by ho vydal on. Jiné zdroje tvrdí, že ho vydal Jan Hamáček, ten ale říká, že to není v jeho kompetenci. Pane ministře, tato informace určitě nepodléhá utajení a nikdo povolanější než vy nám na tuto otázku nemůže odpovědět.
Okamžik, jestli je nějaká námitka k postupu?
Námitka ne, pane předsedající.
Mě samozřejmě mrzí, že jsme to dnes nedojednali. To mě těší.
Jestli chcete, můžeme samozřejmě jednat až do 19 hodin. Můžeme, protože to je otázka jednacího řádu.
Jednací den dokonce končí až ve 21.00, kdyby byl zájem.
Mohu konstatovat, nechť ti, kteří mají zájem a zajímá je, kteří poslanci byli přítomni při projednávání tak zásadního bodu, jako je otrávení života v řece Bečvě, tak ať se podívají na poslední hlasování a tam bude vidět, kdo kolik měl svých poslanců přítomných v sále. Tady to není o tom, jestli máme jednat do 19 hodin. Ostatní voliči ať se podívají, jakým způsobem je tady jejich poslanci a v jakém počtu dnes reprezentovali.
Děkuji za slovo. Nicméně já mám za to, že toto je řádně svolaná řádná schůze, to znamená, ta by v ideálním případě měla pokračovat v dalším týdnu jednání Sněmovny podle harmonogramu.
Bod byl přerušen, nebyla otevřena rozprava. Já vám všem děkuji a končím 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Stále jednáme v omezeném formátu. Dále ještě dorazila omluva pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, také z důvodu neodkladných pracovních povinností. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v této části.
Děkuji za podporu tohoto návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Z toho důvodu navrhuji, aby bod týkající se informace ministra životního prostředí ohledně Bečvy byl zařazen dnes pevně na 12. hodinu, to znamená po třetích čteních, nejpozději ve 12 hodin.
Tou jednou je náhradní výživné, kde očekáváme velkou diskusi.
Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Zpravodajem garančního výboru, kterým je ústavně-právní výbor, je pan poslanec František Navrkal.
Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, byl otevřen zákon o evidenci skutečných majitelů. Hnutí SPD pro tento zákon chce a bude hlasovat, ale já nechápu, proč vláda pověřuje vicepremiéra Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy. Předkladatelem tohoto zákona je Ministerstvo spravedlnosti a ministryně Benešová, která nám tady chybí. Já myslím, že to je klasická ukázka toho, že ministři vlády prostě nechodí do práce.
To si myslím, že tak to není. Nikdo z nás ani netvrdí, že jistým původcem toho znečištění je Deza. A to, jestli si o vás myslím, že něco kryjete, nebo nekryjete, já si to můžu a nemusím myslet.
Tam naopak byla v podstatě vyloučena velká většina z těch 21 na tom začátku a omezilo se to, než to bylo předáno policii, někam.
Ptám se, zda ještě někdo v obecné rozpravě má právo vystoupit. Nebo chce? Nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Mám tady písemnou přihlášku pana poslance Blahy a z místa se hlásí pan poslanec Benešík. Děkuji.
Částečně se budu opakovat. Poslanecká sněmovna Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemikálie. za další, předložila Poslanecké sněmovně konkrétní návrh opatření, kterým dojde k zamezení podobných úniků chemikálií nejen na řece Bečvě, ale na všech vodních tocích v České republice; Poslanecká sněmovna žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby do 30 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy. Poslanecká sněmovna žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zveřejnil metodiku, podle které jsou v případě takových havárií odebírány vzorky a důkazy.
Slyšel jsem požadavek na odhlášení.
Může hrozit potenciální atak těchto firem ve smyslu akvizic, ve smyslu kapitálového vstupu, a je dobré na to být připraven právě v této době. Proto děkuji za to, že jsme tento zákon dokázali v relativně rychlém režimu v těch posledních týdnech dostat až do tohoto třetího čtení, a dovolím si vás požádat o podporu v souladu s naším stanoviskem.
Musím říct, že řada zahraničních investorů se také na uzavření tohoto zákona velmi těší, neboť přece jenom očekává, že tento zákon by mohl vytvořit větší fair play hry i v České republice. Samozřejmě to souvisí s desetiletími... Nicméně doba se postupně mění a je nutné si uvědomit, jaká rizika nám to skýtá. Jenom pár věcí právě k těm pozměňovacím návrhům. Proto i mé stanovisko v těch ostatních pozměňovacích návrzích bylo velmi nesouhlasné. Mohu se k tomu vrátit v těch jednotlivých pozměňovacích návrzích. A samozřejmě může to být i tak, že převzetí existujících firem může znovu skrývat jistá rizika. Ale myslím si, že to spíš bylo dáno tím, že tam došlo k jisté míře nepochopení. Mohu vám říct, že sám, když jsem investoval v Číně, tak jsem měl rok složené peníze na základní kapitál a rok jsem byl prošetřován, zda vůbec tu investici mohu zrealizovat. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, děkuji za slovo. Mám velikou radost, že se zákon o prověřování zahraničních investic dostal do třetího čtení. Jak bude český stát silný při ochraně domácího průmyslu z bezpečnostních důvodů. Děkuji za pozornost.
Nebývá zde normou, aby někdo zpochybňoval suverenitu výboru. Nemůžeme si zde nikdo z nás osobovat právo, abychom řekli, že někdo hlasoval v omylu, v nepochopení nebo v něčem podobném. A druhá věc. Držme se ve třetím čtení věcnosti.
Údajně šlo o nikl a saponáty. Tentokrát bez velkého humbuku, téměř se o tom nemluví, jako kdyby otrava vody byla v Česku běžnou, normální věcí. Můj výčet událostí v tomto bodě končí. A proč, když s kyanidy nemají nic společného, do integrovaného registru znečišťování pravidelně hlásí právě objemy kyanidu, které jim do Bečvy unikají? Včera premiér Babiš tvrdil, že kanál se teprve musí identifikovat, a znovu zopakoval, že Deza to nebyla. Jak je možné, že takové informace má? Vždyť do spisu přece vidí jen policie. Zbylé nesmysly, které včera premiér vypustil v odpovědi na mou interpelaci, nechám bez komentáře, protože obrázek jsme si asi mohli udělat všichni. Nejsem bývalý ředitel chemičky ani odborník na kyanidy. Každý z nás cítí, že tu něco smrdí, že je tu něco podezřelého. Státní orgány prokazatelně tajily informace, čekaly s jejich publikací. A teď se snaží případ zamést pod koberec. Chci, aby bylo jasno minimálně v těchto záležitostech, a žádám Richarda Brabce o jejich zodpovězení: Radek Pallós uvedl, že bylo jasno už den po katastrofě. Na základě čeho byla vyloučena Deza? Je to informace, která zazněla od vás, pane ministře, od Deza, od České inspekce životního prostředí a nakonec i včera od Andreje Babiše. Pokud přistoupím na vaši rétoriku, tak je to ovlivňování vyšetřování. Kolik vzorků bylo odebráno? Pan Geuss rovněž řekl, že vzorky byly odeslány na analýzu do laboratoří. To si protiřečí s informací od premiéra, který tvrdí, že je má jeden člověk s covidem. Kde tedy vzorky jsou, pane ministře? Podle jaké metodiky byly sbírány vzorky z otrávené Bečvy? Ptám se, protože zmatené informace, které k nám přicházejí, jen potvrzují domněnku, že součinnost mezi jednotlivými týmy nebyla dostatečná, a mimo jiné i proto teď dochází k takovým průtahům. Zveřejněte prosím dokument, podle kterého se v případě takových havárií postupuje. Kdo je za co zodpovědný, co je třeba učinit, jaké vzorky se sbírají pro pozdější vyhodnocení havarijní situace. Jsem přesvědčen, že se opět jedná o metodiku, kterou musí mít v ruce úředníci na vašem resortu. Kritizovalo nás Německo, že systém včasného varování na české straně selhal. Dostali totiž informaci až po neuvěřitelných devíti dnech. Jaká je strategie resortu v této oblasti? A prosím konkrétní kroky, jak chcete současný tragický stav zlepšit. Byl to Jan Hamáček, Petr Bareš, nebo někdo úplně jiný? Budete se zabývat kyanidem, který do Bečvy podle integrovaného registru znečišťování uniká pravidelně? Viděl jsem, že se v průběhu mého projevu několikrát chytáte za hlavu, ale to samé bychom mohli dělat my všichni, které zajímá situace na řece Bečvě, a situace, která po této havárii tady panuje. V tuto chvíli bych chtěl předložit návrh usnesení, ke kterému se později přihlásím v podrobné rozpravě: Za prvé, Poslanecká sněmovna žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby do 30 dnů od dnešního dne přistoupil před Poslaneckou sněmovnou a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy. Mám ještě připravený třetí bod usnesení, který jsem po konzultaci s navrhovatelem v tuto chvíli vypustil, protože jsme se v části toho usnesení překrývali.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se ráda vyjádřila hlavně k jedné věci, a to je vlastně k postupu šetření této kauzy. jak se ten postup eviduje, aby se dal potom zpětně vyhodnocovat; jaké jsou prostě povinnosti těch jednotlivých orgánů. Tady před chvilkou na plénu nám řekl, že Ministerstvo životního prostředí naopak proti tomu, co řekl na výboru životního prostředí, bude zpracovávat nějaké pokyny, jak postupovat. Takže já tady vidím rozpor v těch odpovědích na výboru životního prostředí a teď. Na základě toho bych navrhla jeden bod do usnesení, které, předpokládám, budeme schvalovat na konci tohoto jednání, a tím bodem je: Poslanecká sněmovna žádá ministra Brabce, aby do jednoho měsíce předložil závazný předpis sloužící k zajištění jednotného přístupu k řešení havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, dále jasné závazné postupy upravující postup šetření a předávání informací mezi všemi zúčastněnými včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen.
Požádám kolegyně a kolegy, kteří mají potřebu si něco tady domlouvat, aby si to domlouvali venku. Přestávka uplynula ve 14.00, kdy byla schůze přerušena z důvodu zahájení 71. schůze Poslanecké sněmovny.
Kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhla následující proceduru. Začali bychom pozměňovacími návrhy, které se týkají včlenění zákona o kompenzačním bonusu, řečeno zjednodušeně, a to v pořadí: Takže toto je návrh procedury.
Nikoho nevidím, ale slyšel jsem požadavek na odhlášení, tak vás poprosím, znovu se přihlaste. A budeme hlasovat o navržené proceduře. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám velmi děkuji za spolupráci. Budeme tedy pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem jsem viděl, hlásil se pan předseda Jurečka. Pan poslanec Ferjenčík do podrobné rozpravy. Ale měl jsem zde přihlášeného pana poslance Pávka. Ptám se, zda to platí. Tak prosím, s přednostním právem pan předseda Jurečka.
Pěkné dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, dva členové vlády, kolegyně, kolegové. Takže my jsme nechtěli hrát tu hru na to kvorum a na to, jestli tady tuto schůzi odpískáme tím, že nebude dostatečné kvorum. Mně to přijde obzvláště nefér. Myslím si, že na půdě parlamentu mají především rozhodovat argumenty, diskuse a potom hlasování. A to, že tady tento zákon, pokud ho koalice protlačí, tak jsme ho připraveni po příštích volbách změnit, jsme tady deklarovali zcela jednoznačně. Takže tolik za objasnění. Výhrady, které jsme říkali dneska ráno na tiskovce minulý týden, z hlediska otázek především bezpečnosti, strategické geopolitické rozhodování i ty věci, které se týkají ekonomiky, garancí a možných negativních dopadů na zákazníka, to jsme tady taky popsali, to také platí.
Já vám děkuji. Přednostní právo pan předseda Farský jsem zaregistroval.
Ale od té chvíle, co předložili těchto 48 podpisů, se událo docela dost věcí. Jedna je ta, že bylo zrušené jednání Bezpečnostní rady státu v pondělí, které se tomuto tisku a otázce Dukovan mělo věnovat. Bylo zrušeno. Z jakého důvodu? Nevím. Pan premiér se zároveň vyjádřil, že vlastně není kam spěchat, že stejně to výběrko tahle vláda vyhlašovat nebude. Když se k tomu má vyjádřit zástupce vlády, tak říká, že o té cestě vůbec nic neví a že neví ani, co je jejím obsahem. Jediné, co jsme se dozvěděli od těchto rychlíků, kteří vyrážejí na víkend do Moskvy, tak že se to vůbec nebude týkat tohoto tisku. Nebude se to vůbec týkat Dukovan. Čeho se to bude týkat, to už nám ale neřeknou. Spěchá to, neodkladná záležitost. Ve chvíli, kdy premiér říká, že vlastně není potřeba spěchat, ve chvíli, kdy se ruší jednání Bezpečnostní rady státu, vylétají bez mandátu lidi, kteří nemají právo dělat zahraniční politiku. Bez mandátu vlády, bez informací vládě, vylétají do Moskvy něco dojednávat. Já v tomhle bych se chtěl zeptat zástupců vlády, ideálně samozřejmě pana ministra zahraničních věcí, s jakým mandátem tam letí. Co tam mají dohodnout? Je to cesta placená z veřejných rozpočtů. A bude to platit Kancelář prezidenta republiky. A tak dávám návrh na přerušení projednávání tohoto zákona do doby projednání v Bezpečnostní radě státu.
Zazněl procedurální návrh, o kterém dám bezprostředně hlasovat. A pro nově příchozí opakuji, že padl návrh na přerušení tohoto bodu. Je otázka, jestli se Bezpečnostní rada státu chce zrovna tímto zákonem zabývat.
Návrh skutečně zní, abychom tento bod přerušili do projednání v Bezpečnostní radě státu, která se k tomuto bodu měla scházet v pondělí, a to jednání bylo zrušeno. Není to nic, co by nebylo v plánu. Ať se nejdříve sejde Bezpečnostní rada státu k tomuto tisku a pak ať pokračuje projednávání ve Sněmovně. Do té doby vás žádám o hlasování o přerušení.
Děkuji. Je to hlasovatelný návrh.